Mám ten pocit úplně stejný, protože já do vás vidím zblízka. Ale jak mám informace, tak to ve skutečnosti žádná pořádná strategie není. Tak kde je vaše priorita? To je moje otázka, jestli byste řekl: Ano, my to odmítneme, nebo budete mlčet, nebo dokonce souhlasit? A jak vás tak znám, vy neřeknete souhlasit, vy neřeknete ani odmítnout. Ale my se budeme ptát pořád. Doufám, že to tam máte napsané, jak chcete vyřešit sociální pnutí ve společnosti. To jsou ty vaše řečičky, vaší vlády vždycky, kde odbíháte od tématu. Já vám říkám, že to je vážný problém. Vážný problém! Bude to problém i na trhu práce. A to je můj další dotaz.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu Patrika Nachera, číslo bodu 46, sněmovní tisk 41, novela živnostenského zákona. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Ještě jsme pozapomněli, tedy já, na druhou variantu. Návrh byl zamítnut. První bod dnes, ve čtvrtek a v pátek. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Pomoc migrantům z Ukrajiny musí být pouze přiměřená, pouze na nezbytně nutnou dobu a s tím, že se pak vrátí zpět na Ukrajinu budovat svoji zemi. Premiér Fiala ale říká, že počítá s tím, že tady migranti zůstanou natrvalo, a předseda poslaneckého klubu vládní ODS Marek Benda říká, že má vláda přijímat ukrajinské migranty neomezeně.
Protože ani během pěti minut se žádný z členů vlády do sálu nedostavil, a mám zprávy, že tak ani nenastane, tak mi nezbývá než dnešní jednání přerušit. Sejdeme se zítra v 9 hodin ráno.
Kdo je proti? Nyní bychom se vypořádali s pevným zařazením těchto bodů, respektive bloku volebních bodů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. A ještě než zahájíme projednávání prvního bodu, přečtu omluvy. Paní předsedkyně Schillerová s přednostním právem, prosím.
Nejvíce se to samozřejmě týká nárůstu cen energií, pohonných hmot, propisuje se nám to do nájmu, do bydlení, do potravin. Já v tuto chvíli musím konstatovat, že se musíme připravit na tento bod, a proto žádám o pauzu na poradu jednání klubu hnutí ANO do 18 hodin.
Pro tuto vládu je opravdu typické to přešlapování, že si myslí, že prostě vyčkají, že si to nějakým způsobem vysedí a že to nějakým způsobem dopadne. Ale tak to prostě není. Mají to špatně. Správce domén CZ.NIC informoval v tom smyslu, že činí na základě podnětu bezpečnostních složek a vlády. Já se znovu ptám, co to je, podnět? Jestli šel nějaký skutečný oficiální dopis, nebo nešel? A tu informaci jsem se nedozvěděl. Já bych byl proto rád, kdybychom se skutečně tomuto bodu věnovali.
Nyní dvakrát vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, takže vám poběží dvakrát pět minut a prosím o dodržení času. Děkuji.
Děkuji za vstřícnost. Já to tady připomínám, už jsem to vzal zleva zprava. Dneska na to jdu ještě z jiného úhlu pohledu. Už nevím, vyčerpám ty svoje možnosti. Nicméně nastává ta situace, o které já tady mluvím už od ledna, před námi je další letní sezona. Pak tu máte i nějaké fotky, nějaké příklady týkající se komunity, sousedství, klidného spánku, slušných turistů a podobně. Zároveň tedy připomenu a odvolávám se i na současnou vládu, která k tomuto návrhu dávala souhlasné stanovisko. Ale pomůžeme tím spotřebitelům a je to skutečně užitečná věc, na kterou vaše vláda dala souhlasné stanovisko. Není to žádná zdržovačka. Zabere to evidentně méně času než schválení programu, ale pomůžeme tím celé řadě lidí.
Ano, mám zaznamenáno, pane poslanče, děkuji.
Já jsem si tu hlášku vzal z udělování českých Andělů z roku 2000 a nechtěl jsem být jako pan Nacher, že budu říkat, že jsem nechtěl vystupovat.
Jaký mají bezpečnostní složky našeho státu přehled o případné kriminální minulosti i motivaci příchozích mužů? Jsou všichni uprchlíci skutečně z míst, kde probíhá na Ukrajině válečný konflikt? Jsou to skutečně lidé, kteří přišli o své domovy, nebo někteří z nich jen využili příležitost, jak u nás bezplatně pobývat a bezplatně se léčit? A proč to tato vláda toleruje? Jakým způsobem chce vláda podstatnou část ukrajinských uprchlíků motivovat k tomu, aby se zapojili u nás do pracovního procesu a nebyli přítěží pro náš sociální systém? Má vláda nějakou metodiku, jakým způsobem lokalizovat a kontrolovat aspoň nejvíce rizikové skupiny příchozích, aby nedošlo k rozvoji epidemií těchto smrtících a invalidizujících onemocnění v naší populaci? Jakým způsobem má ošetřeno v současnosti vláda, aby ukrajinští občané mající status uprchlíků po návratu na Ukrajinu do svých domovů nejezdili do České republiky pro příspěvek 5 000 korun a nekonzumovali kvalitní zdravotní péči u nás? Nebo je vašim cílem tyto výhody poskytovat všem občanům Ukrajiny, kteří o toto budou mít zájem? Prosím o jasné sdělení našim občanům, jaký je váš přesný záměr. Tyto a podobné otázky si naši občané pokládají, avšak vláda je ignoruje.
Prosím, pane poslanče, máte pět minut.
Kolik peněz zdravotnictví dokáže spolykat, to všichni víme, a to jsou peníze všechny. Máme západoevropské zdravotnictví, které funguje jenom díky nízké ceně práce, nedodržování zákoníku práce a práci důchodců. Je třeba zdůraznit, že ministr Válek zaujal místo mašinfíry, který řídí z kopce nebezpečně rozjetý vlak s insuficientními brzdami. Nejprve covid, navazující vlna ukrajinských uprchlíků a nynější zvýšení cen energií, pohonných hmot a potravin nám determinují zdravotnictví, které nejspíše nebudeme umět příští rok uživit. Původně se očekávalo, že se systém začne finančně hroutit demografickým vývojem. Současný výdajový skok v krytí na straně příjmů ovšem možný náraz zásadně přiblížil. Zhruba od února do června probíhá dohodovací řízení, které určuje úhradovou vyhlášku na příští rok a které bude určovat, komu a kolik se zaplatí z poskytovatelů zdravotní péče. Pojišťovny s minimálními rezervami nemohou do tohoto jednání vstoupit jinak než s návrhem, že za péči zaplatí v roce 2023 zhruba tolik, kolik zaplatily letos. To je zhruba všecko, děkuji za pozornost.
Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Mašek a připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Materiál, který zmiňovala, což je stanovení strategických priorit vlády České republiky bude vytištěn a bude vám v průběhu jednání rozdán na vaše lavice, abyste ho měli i k dispozici. Dobře, slovo vám dám, ale já si to ještě nejprve ověřím u ostatních. Poté tedy Radim Fiala, zda umožní, abych otevřel obecnou rozpravu, vystoupil pan ministr a potom Radim Fiala? To znamená, v tento moment bude následující postup: nyní dostane slovo pan předseda Tomio Okamura, před otevřením rozpravy je přihlášen s přednostním právem pan ministr Vít Rakušan, poté otevřu rozpravu a umožním vystoupit všem ostatním s přednostním právem tak, aby se případně mohli hlásit i další poslankyně a poslanci. Jestliže s tímto postupem nikdo nemá problém, nemá připomínku k němu, tak já tedy to beru jako postup, který akceptujete. A nyní poprosím tedy pana předsedu Tomia Okamuru, aby vystoupil ještě před otevřením obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.
Tak vy tady máváte materiálem, proč jste nám ho tedy nevytiskli a nepředložili tak, abychom si ho mohli prostudovat v klidu? Ale já jsem se seznámil také s tím materiálem blíže. A když už tedy jsme u toho, tak tady například píšete o opatřeních, která byla doporučena pro zrušení. Takže to je otázka číslo jedna, kterou na vás mám, protože občané nám masově píší a mají obavy o své děti. To je první otázka na pana ministra. Takže já bych vás chtěl požádat v té druhé otázce: Řekněte prosím napřímo, kde budou ty lokace, protože občané se toho strašně bojí - aby bylo jasné, kam je chcete umístit. My za SPD říkáme, vyhostit například do Maďarska, když mají maďarské občanství. Já mám ještě také otázku číslo tři, než to zhodnotím, řekl bych trošku v širším kontextu. Jak to bude, pane ministře, ve školách? Protože například starosta městské části Praha - Kolovraty říká, cituji: "Osobně se domnívám, že integrace do běžných tříd není ideální. Takže jak to chcete řešit, když už teď kapacity nejsou? To je třetí oblast. Nikdo jiný tady není, kdo nese odpovědnost za všechny ty problémy, jo? To je třetí oblast mojí otázky. Jak to tedy bude s kvalitou vzdělání? A budu pokračovat, ještě to rozvinu.
To je jedno hlasování o zařazení těchto bodů do programu schůze.
Děkuji. Viceprezident NKÚ, což je bod 83, a následující dva body, ano? A nyní vystoupí pan poslanec Jaroslav Bašta a připraví se paní poslankyně Helena Válková.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, navrhuji na jednání této schůze Poslanecké sněmovny zařadit bod s názvem Vrácení redistributivní platby dotací v zemědělství na původní výši 10 % a zabránění likvidace velkých agropodniků. Dovolte mi, abych to stručně zdůvodnil. Válka na Ukrajině, energetická a potravinová krize, které s ní částečně souvisejí, nám ukazuje, že nastal čas začít zcela vážně uvažovat o obnovení potravinové soběstačnosti České republiky. Pan ministr Jurečka v humorné zkratce vyjádřil i další možnosti, které nám to pro budoucnost otevře. Konkrétně zmínil kravský trus využitelný v bioplynových stanicích, který nám pomůže snížit závislost na ruském plynu. Bojovníci chtějí nejprve slyšet tu špatnou: Byli jste líní, a tak celou zimu budeme topit a živit se bizonním trusem. Dobrá zpráva je, že bizonního trusu je dostatek. V našem případě jsou obě zprávy špatné. Naše vláda totiž v jednom ze svých prvních rozhodnutí výrazně navýšila redistributivní platby dotací v zemědělství z 10 na 23 % v neprospěch fungujících agropodniků. Předpokládám, že poté splníme i přání pana ministra Jurečky, protože se dá očekávat, že kravinců bude dostatek.
Jenom na začátku jste uvedl ještě rozšíření názvu, a to Vrácení redistributivní platby dotací v zemědělství na 10 % a zabránění likvidace velkých agropodniků. Platí to takto? Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Helenu Válkovou. Máte slovo.
Nejsou tam tedy dětští uprchlíci na tom Hlavním nádraží až deset dní výhradně, viděla jsem tam i děti neromské. Jsou velmi malé, takže každá z nás, kdo měla dítě a vychovávala, tak vám srdce ustrne, protože jsou tak ve věku jednoho až pěti, šesti, sedmi let. Jsou v neskutečně havarijních podmínkách, katastrofických podmínkách, na zemi. Já jsem říkala: Těch deset dnů tady leží ty děti?
A my to tady nechceme, my tady nechceme žádné nepřizpůsobivé, nepřizpůsobivé uprchlíky. Doufám, že tady zazní v té debatě kolem Ukrajiny, a znovu já tady navrhuji bod Ukrajina, takže česká vláda... Takže vy sem lákáte ty uprchlíky trojnásobně vyšší dávkou, než má Polsko a Slovensko. I Maďarsko má podle mých informací nižší tu dávku. Takže teď kdyby přijali ty Ukrajince, tak už by se Češi stali menšinou ve své vlastní třídě, ve své vlastní zemi, ve své vlastní škole. A to je opravdu - už jdeme někam, před čím vždycky SPD varovalo a co my tady opravdu nechceme, menšina ve vlastní zemi. Takže to my tady opravdu nechceme, to znamená, aby tady vznikala paralelní společnost, se tomu říká takzvaně. A nic od vlády neslyšíme. Ale to nestačí, chci říct. Starosta městské části Praha - Kolovraty říká, cituji: "Osobně se domnívám, že integrace do běžných tříd není ideální. Ne, co říká premiér Fiala: Musíme to zvládnout, a co říká Vít Rakušan. To říká i Rakušan i premiér Fiala to říkal. Já vás varuju před tímto. Varuju vás, protože občané se začnou bouřit. Občané se začnou bouřit a my za nimi stojíme, za těmi občany. Tam vy si něco budete vykládat večer potom tady. Takže to je ten důvod. Já je ocituji, a ať si už veřejnost řekne, zdali to zaznívá jako kritika, nebo ne. Takže říká o těch romských uprchlících z Ukrajiny, cituji: "Nevím, kde přesně jsou ubytováni." Neví. To je bordel, to je neuvěřitelné. Ale to je úplně šílené. A my jsme opozice, tak tlačíme, jak můžeme, aby se začali chovat normálně. Takže se domluvte, kdo lže z vás., ale tak jako tak je pravda, že to dostávají. Netuším, jestli pak jedou do jiného kraje, státu nebo zpátky na Ukrajinu. Nejsme schopni to dosledovat." To není normální, že vy rozdáváte peníze jak na běžícím pásu z peněz daňových poplatníků. Jenom naše vláda to tady kupuje přes překupníky v Německu, aby mohla říkat, že nekupuje přímo v Rusku, a Němci to kupují pro nás v Rusku. No tak to je tedy paráda a máme to třikrát dražší. To úplně dokládá vaši politiku. Šílený! Politika pro elity, politika pro boháče. To je neuvěřitelné. Ale to je neuvěřitelný, co tady předvádíte z peněz daňových poplatníků. A tady cituju schválně vašeho koaličního hejtmana, aby bylo úplně jasno. Ptali se ho v rozhovoru, že prý to není jen věc Brna - byla otázka - ale také Prahy či Ostravy a tak podobně: "Hledáte spolupráci s vládou, jak tento problém řešit?" Nenašli jsme konkrétní řešení." No, to je na okamžitou demisi Víta Rakušana. Ale to, co předvádíte vy, že jste živelně bez jakékoli koncepce - a už dva měsíce vás tady vyzýváme, my v SPD vás tady vyzýváme každou schůzi: Předložte strategii ohledně migrantů. No, pochopil bych to první týden, dva, možná i tři, ale po dvou měsících, kdy na to doplácí občané celé České republiky? A znovu říkám, vy jste lhali, že nouzový stav neomezí občany České republiky. Vy jste tak obelhali lidi. Omlouvám se za tyto expresivní výrazy, ale mně píše tolik občanů zoufalých, že už to nemůžu říct jinak. Já bych chtěl vidět poslance hnutí STAN, kdyby do vaší obce nastěhoval Vít Rakušan ty romské uprchlíky. A o tom jsem přesvědčený, kdybyste na to kývli. Ale bylo by to skvělé nastavení zrcadla pro některé poslance za hnutí STAN. Vždyť s tím přece souhlasíte, ne? Tady pan Cogan třeba, předseda klubu STAN, Josef Cogan z Nové Paky. No, jestli už nekandiduje v komunálních volbách, tak to třeba udělá, ale jestli kandiduje, tak to neudělá. Vy to chcete hodit na někoho jiného a to je ta vaše vládní koalice, to je to, jak vy se k tomu ve finále stavíte. Řekl bych normálně, že to je k smíchu, ale k smíchu to vůbec samozřejmě v tomto případě není.
Než budeme pokračovat v přednostních právech, přečtu omluvy, které dorazily. Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Radim Fiala, který před sebe pouští paní předsedkyni Schillerovou. Prosím.
Nedaří se to a myslíme si, že to je mnohem důležitější než například zrušení EET.
Ano, děkuji, za to se omlouvám.
Nyní ještě s přednostním právem pan předseda Radim Fiala, ale toho zde nevidím. Jako první vystoupí pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se pan poslanec Radek Vondráček, pak Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V těchto dnech, a možná že i vy to dostáváte do svých schránek, přicházejí lidem nové zálohy na energie. Pokud by to bylo o pár stovek, tak to úplně chápu, je to ale o tisíce korun a v tuto chvíli jednoduše mantra této vlády o cílené a adresné pomoci bere za své. Vláda do této chvíle, řekněme si to na rovinu, více nepomohla než pomohla. Čím se snažila pomoci? Rozumím tomu, že se navýšily normativní náklady na bydlení, tím pádem se navýšil počet lidí, ale také samozřejmě se zvyšovaly částky na příspěvku na bydlení.